Nemohu k ní zaujmout žádné stanovisko, protože jí Ministerstvo průmyslu a obchodu nedisponuje. Chcete po mně, abych reagoval na některé závěry z této analýzy. Já jsem žádnou takovouto analýzu nedostal, až ji dostanu, tak ji ministerstvo, jeho legislativci posoudí a můžeme k ní zaujmout nějaké stanovisko. Jsou to dvě země, je to nejenom Slovensko, náš soused, ale také Francie. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu za jeho vystoupení.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Bude to pokryto převážně z veřejné podpory. Máme jedno frekvenční pásmo, na kterém vysílá jenom VKV.
Děkuji panu poslanci Pilnému.
Ale máme rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, že i pokud se člověk chová špatně, tak sankce nesmí být likvidační. Já jsem položil panu ministrovi otázku, co bude, pokud se ukáže, že některé části zákona, které slibují něco stávajícím hráčům na trhu, nejsou slučitelné s právem Evropské unie.
Jsme stále ještě v obecné rozpravě.
Faktická poznámka bude mít formu otázky na pana ministra. Poslanec má právo být laikem v oblasti radiokomunikací, a proto se chci zeptat. Ale chtěl bych jednoznačnou odpověď.
To byl zatím poslední přihlášený v obecné rozpravě. Ptám se, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě.
Dále bude zakotven stejný model zkráceného studia na vyšších odborných školách jako u všeobecné sestry, pokud uchazečem bude praktická sestra, všeobecná sestra, zdravotnický asistent nebo porodní asistentka. Na druhou stranu se zavádí nově povinnost doškolení, pokud zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník dlouhodobě přeruší výkon zdravotnického povolání. K návrhu byla v rámci jeho projednávání v Poslanecké sněmovně vedena velmi široká diskuse, která vyústila v podání řady pozměňovacích návrhů. Ke konkrétním pozměňovacím návrhům se případně vyjádřím v průběhu debaty.
Jako první se do rozpravy přihlásila paní poslankyně Soňa Marková, které tímto dávám slovo.
Přeji krásný den, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, milé kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych se vyjádřila za poslanecký klub KSČM k tomuto návrhu zákona. Máme před sebou třetí čtení dlouho očekávaného zákona. Návrh si klade za cíl především řešit problémy spojené se vzděláváním zdravotních sester. Tyto problémy nastaly poté, co Česká republika přistoupila k Evropské unii a byla nucena zavést pro zdravotní sestry vysokoškolské vzdělání ve formě vyššího odborného nebo vysokoškolského bakalářského, popřípadě magisterského studia. Prodloužilo se tak vzdělávání sester s plnými kompetencemi. Spolu s nedostatečným platovým a mzdovým ohodnocením, nárůstem byrokracie, náročností povolání v podobě fyzické náročnosti i psychického vypětí a také požadované směnnosti, neadekvátně sestavenými ošetřovatelskými týmy, kdy všeobecná sestra často supluje práci asistentů a ošetřovatelů, a někdy i s problémem mediálního obrazu všeobecných sester zde máme hlavní příčiny nedostatku sester v lůžkových zdravotnických zařízeních. Oproti Dánsku, Norsku nebo Švýcarsku máme sotva polovinu těchto sester. Přitom podle průzkumu zaujímají všeobecné sestry třetí místo v žebříčku prestižních povolání. To je ale v naprostém kontrastu s faktem, že při porovnání průměrných výdělků pěti neuznávanějších profesí vycházejí spolu s učiteli základních škol nejhůř. Je tedy jasné, že sebelepší zákon o vzdělávání nemůže okamžitě změnit situaci k lepšímu. A upřímně řečeno, tento návrh nakonec bohužel vůbec nepatří k nejlepším, i když se o něm diskutuje tak dlouho. Samotné sestry, a byly jsme na zdravotním výboru svědky mnoha bouřlivých diskusí, se nedokázaly a ani dnes nedokážou na konečné podobě shodnout. Poukazuje se dokonce na možné ohrožení kvality poskytované ošetřovatelské péče. Rozpaky vzbuzuje také fakt, že není zcela jasné jak vlastně bude vypadat ten poslední rok vzdělávání. Na svou otázku při projednávání ve výboru jsem nedostala úplně jasnou odpověď. Často se také poukazuje na skutečnost, že se nyní na zdravotní školy hlásí žáci a žákyně s nižší úrovní, zatímco v minulosti se tam dostali pouze s vyznamenáním. Tím samozřejmě klesá i úroveň absolventů, respektive absolventek. To je ale bohužel smutným faktem i na ostatních středních školách poté, co po roce 1989 nekontrolovaně narostla nabídka míst na středních školách, ale ubývá vycházejících žáků, byly zrušeny přijímací zkoušky, a dokonce i jednotné maturity. Dnes se k těmto věcem znovu vracíme. Pokud se totiž schválí, že doklad o celoživotním vzdělávání bude pracovníkovi potvrzovat zaměstnavatel, je nutné, aby to bylo na základě certifikátu o účasti na vzdělávací akci, kterou odsouhlasila profesní organizace. Akce zařazené do celoživotního vzdělávání by měly pořádat zdravotnické instituce, sociální služby a lékárenské instituce, výrobci zdravotnických pomůcek a lékárenských výrobků. Aktuálně je třeba vyřešit i další palčivý problém. Reálně totiž existuje diskriminace zaměstnanců a zaměstnankyň nemocnic podle toho, v jaké nemocnici pracují. Zajistit sjednocení platů a mezd v nemocnicích novelou zákoníku práce je to, co můžeme udělat hned pro personální stabilizaci ve zdravotnictví.
Takže já vám děkuji za pozornost a načtu to v podrobné rozpravě.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Leo Luzara.
Na jeho mnohdy nečinnost, mnohdy na nepochopitelné reakce, které měly nastat, nenastaly, nebo pak nastaly, když neměly nastat. Kolega Pilný tady použil výraz, že to přece musí být dotované. Ale já říkám, pokud je to opravdu dotované, potom se jedná o porušení obchodní soutěže, protože žijeme v oligopolním trhu, kde toto jsou společnosti, které zcela zřejmě a jasně, pokud poskytují dotované služby, musí to zdůvodnit, proč jsou dotované. To je stejné jak české dráhy, když poskytují dotované služby. Nebo když poskytují dopravci soukromí dotované služby na některé lince. Musí se jó obhajovat před antimonopolním úřadem, v našem případě Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, zda náhodou neporušují hospodářskou soutěž. Čili pokud je to fakt, že se jedná o dotované ceny, na tomto místě vyzývám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby okamžitě začal šetřit tady toto jednání a flagrantní porušení v rámci dotování těchto cen. Pokud ovšem se nejedná o dotovanou cenu a tyto ceny odpovídají hodnotě poskytnuté služby, tudíž nejsou dumpingové, máme tady druhý úřad, který by měl činit. To je ten zmiňovaný úřad Český telekomunikační, který by měl žádat jasné vysvětlení, jak jsou náklady poskytnuté velkoobchodně na určitou společnost, řádově tisíc zaměstnanců, o tolik levnější oproti tomu jednotlivci, který si tuto službu najímá řádově o stovky procent dráž. Toto je bez diskuse dle mého názoru výzva pro tyto dva orgány, aby urychleně začaly něco s tímto dělat. Nyní se vrátím k pozměňovacím návrhům, které jsem k tomuto zákonu připravil. První, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě, se snaží možná napravit drobnou chybu. Lhůta, která hovoří o šesti měsících možné přípravy operátorů na změny vyplývající z tohoto zákona. Je zde ještě bod 6, pardon, bod 10, omlouvám se, který v bodě 6 hovoří také o šesti měsících. Samozřejmě v podrobné rozpravě se k tomu přihlásím a v písemné formě je to zavedeno v systému. Obecně zákon hovoří o tom, že výpovědní lhůta je daná v rámci přenositelnosti smlouvy, je dána v rámci ukončení, ale není dána v rámci ukončení datových služeb. U jiného operátora, bylo mi řečeno, však ti tam, nebudu jmenovat konkrétní firmu, mají 45 dnů. A za druhé operátor získává čas - v mém případě 42 dnů, k tomu, aby na mě začal vyvíjet telefonický nátlak, abych si to náhodou nerozmyslel. Začínají mi nabízet jiné tablety. V druhém bodě, který navrhuji změnit, je také snaha trošku přitvrdit konkurenční boj mezi společnostmi. Jistě si všichni pamatujete na začátky mobilních operátorů, kdy si každý mobilní operátor předbíhal svého zákazníka. Kdy vám nabízel slevy, kdy vám nabízel mobilní telefony skoro zadarmo nebo za korunu. Pamatujete si tu dobu, kdy zákazník byl opravdu pán a mohl si vybírat. A kdy se na konkurenčním trhu pohybovala nová společnost, která trošku rozvířila tyto vody stávajícího rybníka. Obvykle na dva roky, upozorňuji také. Ano, mnoho zákazníků těchto společností na toto slyší a na dva roky tu smlouvu uzavře. Co je pro ně ale překvapení, je, že po těch dvou letech se tato smlouva, k tomu ta výhoda, automaticky prolonguje. To znamená, aniž byste si všimli, protože to je obvykle napsáno drobným písmem na nějaké faktuře tři měsíce předem, kterou dostanete, že se blíží konec toho dvouletého období, tak vám automaticky, pokud nereagujete, tuto smlouvu nebo toto prolongují o další dva roky.
Otevírám obecnou rozpravu.
Děkuji vám za pozornost.
Otevírám tedy obecnou rozpravu a přečtu omluvy. Dnes od 17.30 z resortních důvodů se omlouvá pan ministr Daniel Herman, dnes od 17.30 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Tejc a dále dnes od 17.30 ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Vojtěch Adam. Eviduji několik přihlášek do obecné rozpravy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Neexistuje žádný orgán Evropské unie, který by nás k tomu nutil. K tomu je potřeba udělat celou řadu opatření a určitě v tom zákoně některá ta opatření navržená jsou, byť jsou problematická. Ale musím tady uvést celou řadu věcí, které činí tenhle zákon velmi problematickým. Tak první věc. Dostali jsme do ruky díky tomuto zákonu nějaká čísla. Já je tady uvedu. Další nemají smartphony, takže těch se vůbec mobilní data netýkají. Evropa už je na stovce. Zákon o vysokorychlostním internetu jsme přijali s obrovským zpožděním. Dál jsme zjistili, že data v této zemi se prodávají za úplně jinou cenu, než která je občas publikována. Jsou instituce, a některé tady jmenoval pan zpravodaj, které dostávají data za úplně jinou cenu. Zákonem a regulací je stanoveno, že vlastníci infrastruktury, to jsou tři mobilní operátoři, musí tuto infrastrukturu nabídnout dalším zájemcům. Tristní role ČTÚ se projevuje také v tom, že pokuty, které byly operátorům udělovány, jsou naprosto banální. Ty fatální problémy, které máme v infrastruktuře, se promítají také v tom, že je úplně zbytečné v této zemi mluvit o eGovernmentu. To bychom museli mít nejdřív digitální infrastrukturu. Je úplně zbytečné přijímat zákony o občankách s čipem, když budou k ničemu - protože kdo je bude moct a jak používat? To nejsou všechny problémy. O tom ten zákon není. Ale letos budeme mít obrovské problémy s datovými schránkami, které se dostávají do kritické situace, protože končí licence České pošty. Stát ještě nekoupil ten program od České pošty, ÚOHS shodil výběrové řízení na provozovatele. Dostaneme se do stejné situace jako v mýtu s Kapschem. Kdybych měl vypíchnout dva základní problémy tohoto zákona, tak první je, že v tom zákoně se přiznává veřejná podpora provozovatelům terestrické televize. Ta notifikace sotva začala, nemáme žádnou zprávu a určitě by bylo dobré podmínit přijetí tohoto zákona tím, že ta notifikace bude buď schválena, nebo ne. Protože není žádný kvapík. Nemáme kam spěchat. Jakékoli zkracování lhůt a projednávání tohoto zákona v tom tempu, které je tady vražedně navrženo a postihlo i hospodářský výbor, je naprosto, ale naprosto zbytečné. Protože iluze o tom, že sem přijde další operátor a zaplatí státu 4 miliardy, je opravdu iluze. Operátoři mají velkou práci s tím vybudovat sítě v těch dosavadních standardech. Teď je vypsáno nové výběrové řízení na uvolnění dalšího frekvenčního pásma, kde se předpokládá zisk v řádu 140 nebo 150 milionů. Takže představa o tom, že spěcháme jenom proto, abychom zlevnili data, je naprosto iluzorní a předpokládám, že tahle bublina už opravdu praskla. Takže znovu říkám, není žádný kvapík.
A já bych mnohem radši viděla, abychom to výrazně navyšovali. Nicméně každé navýšení peněz znamená prostě navýšení ve státním rozpočtu a všichni tady víme, jak to pak vypadá, jak je boj o každou jednotlivou položku, o její navyšování, a jak řada lidí obviňuje Ministerstvo práce z toho, že chce neustále více peněz. Ale jak říkám, já bych samozřejmě ráda viděla výrazně vyšší navýšení. A také bych tady ráda zdůraznila, že je to vždy Ministerstvo práce a sociálních věcí, které o to navýšení bojuje a které, jako ostatně je to nejen v této vládě, ale ve všech vládách předtím a nepochybně to bude i ve vládách následujících, tak je zde neustálý boj mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí. Nicméně my samozřejmě bojujeme dále. A tady to usnesení, které je zde navrženo, já proti němu vůbec nic nemám, já s ním vlastně souhlasím. Jediné, co se domnívám, že je trochu nadbytečné. A to je vlastně část toho usnesení. Takže to už je na cestě. To bych samozřejmě já velmi, velmi ráda viděla, abychom prosadili, nicméně právě bohužel vzhledem k finančním prostředkům toto vidím reálné až od 1. ledna 2018, nikoliv bohužel od 1. července.
Připraví se s přednostním právem paní poslankyně Černochová a pan poslanec Kučera.
Děkuji, pane předsedající. Ještě když využiji této příležitosti, chtěla bych samozřejmě poděkovat paní ministryni, že nás podpořila v tomto mimořádném bodu. Mockrát vám děkuji.
Připraví se pan poslanec Kučera, potom další přihlášení.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Jsem fascinována tím, co tady teď zaznělo od paní ministryně Marksové. Výmluvy na to, že vláda TOP 09 a ODS něco nezařídila. Tři a půl roku vládnete vy. Je mi i líto, že paní ministryně Marksová se v tomto ohledu nepoučí třeba z toho, jak to děláme na Praze 2, kde je zastupitelkou a kde v této oblasti byla i pár měsíců místostarostkou pro oblast sociální, kde máme zřízené centrum sociálních služeb, které poskytuje od paliativní péče přes pečovatelskou službu po DPS, po odlehčovací službu, skutečně ten sortiment je velmi široký. A moc dobře paní ministryně ví, s jakými problémy se toto centrum, finančními problémy právě, které chybí na platy zaměstnanců, potýká a že to musíme, protože chceme našim seniorům, zdravotně postiženým tuto službu zachovat, naopak ji vylepšovat a dávat do ní více finančních prostředků.
Kdyby nebyl schválen, tak za bod 9. Děkuji.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro tento návrh. Přihlášeno 136 poslanců, pro 130, proti nikdo. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Budeme pokračovat bodem 233, který tímto otvírám. Pane ministře, máte zájem o vystoupení? Ptám se pana zpravodaje. Nemá zájem o vystoupení. Otevírám tedy rozpravu, do které v tuto chvilku nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli má někdo zájem o vystoupení ve třetím čtení. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. - Já budu muset tyto legislativně technické úpravy ještě zde načíst. Dále budeme hlasovat pozměňovací návrh A, který byl odsouhlasený rozpočtovým výborem, jedním hlasováním. Jako bod B jedním hlasováním. Dále pozměňovací návrh C pana poslance Zbyňka Stanjury jedním hlasováním a na závěr návrh zákona jako celek. V bodě 45 slova "vložit slova" nahradit slovy "se vkládají slova". Odůvodnění je úprava návrhu podle legislativních pravidel.
Jsou to právě mladí lidé, studenti.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám problém se dvěma věcmi. A myslím si, že to není v tom, jak se to jmenuje, ale je to v tom, na co vzpomínáme a jakou tomu dáváme vážnost. Už tady během dvou dnů projednáváme znovu přejmenovávání nebo pojmenovávání nějakých státních svátků a významných dnů. Máme asi pět měsíců do konce volebního období a měli bychom se opravdu zabývat zákony, které jsou pro občany této země daleko důležitější.
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Rais. Prosím.
A těchto lidí je tady hodně a v podstatě oni nemají jiný prostor, jinou možnost, než se obrátit na poslance, což učinili. Většinou jsou to lidé, kteří mají nějakou vazbu na vysoké školy nebo i na střední školy. Takže se domnívám, a to je úplně jedno, jestli se bavím napravo nebo nalevo, prostě my bychom měli tyhlety mladé vtahovat tady do tohohle společenského činění. Čili není to z hlavy tří nebo čtyř nebo pěti nějakých profesorů, je to víceméně požadavek praxe. Je to požadavek v podstatě studentů.
Eviduji dvě faktické poznámky.
A překvapuje mě, že lidé, kteří se dlouhodobě věnují právu tak jako paní poslankyně Válková, tak nevědí, čím končí legislativní proces a kdy se co schvaluje a neschvaluje. Prostě pokud nám to Senát vrátil, tak se nic neschválilo. Přehlasovávalo se něco. Všichni víme, jak ten legislativní proces probíhá. Takže prosím, nemanipulujte tady fakty a údaji, že něco se schválilo.
Děkuji.
Kolegyně a kolegové, já jsem se ve své práci v komunální politice se zástupci parlamentu dětí a mládeže pravidelně setkával. Potkal jsem mezi nimi spousty zajímavých mladých lidí, i takových těch mladých starých, o kterých jsem si myslel, že kdyby nepadl komunismus, tak by byli funkcionáři Socialistického svazu mládeže. Že bych byl schopen říct, že toto stanovisko reprezentuje veškeré české studentstvo, ať už středoškolské, nebo vysokoškolské, takovou odvahu bych v žádném případě neměl.
Žádný další návrh nevidím.
Domnívám se nicméně, že stávající označení dne 17. listopadu jako Dne boje za svobodu a demokracii tyto události plně reflektují. Jakékoliv rozšiřování toho názvu vlastně rozmělňuje ten pojem a stává se méně výrazným. Nikdy nebudu souhlasit s tím, aby se oslabovala důležitost boje za novodobý svobodný stát.

Než zahájíme odpolední jednání, vypořádáme se s výsledky voleb, které byly předtím.
Splním tedy milou povinnost, abych vás rychle seznámil s výsledky čtyř volebních bodů. Obdrželi jsme jednu nominaci - návrh poslaneckého klubu ODS na pana poslance Vladislava Vilímce a ten byl zvolen, získal 99 platných hlasů. V té souvislosti ještě doplním, že volby se zúčastnilo 147 poslanců a poslankyň, takže ve všech čtyřech případech bylo kvorum nutné pro zvolení v počtu 74 hlasů. Opět tedy odevzdáno 147 lístků.